Pro návrh 156, proti nikdo. Tento návrh byl schválen. Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak.
Návrh nebyl přijat.
Děkuji. Pokud se týká materie, je to doplnění evidence, doplnění skutkové podstaty a přechodná ustanovení.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Ani tento návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat.
Vysvětleno a postupovali jsme v pořádku.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Děkuji.
Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji za pozornost.
Přesně tak, paní poslankyně, já také děkuji. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Heger. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Není tomu tak.
Já jsem v úvodním slově zmiňoval, že si umím představit i přísnější návrhy, než jaké tady byly předloženy.
Děkuji panu ministrovi. Prosím, pan poslanec Vozka. Nicméně ještě, než se tak stane, tak nejprve se ještě zeptám na slovo dalších zpravodajů výborů, které projednávali tento návrh zákona. To je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Paní poslankyně Kovářová nemá zájem. Děkuji panu zpravodaji. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlásím. Zahajuji hlasování o návrhu na opakování druhého čtení. Kdo je proti? Nejprve k proceduře.
Vy tady to samé děláte už dvě hodiny. Takže pane předsedo Poslanecké sněmovny Hamáčku, já vás žádám, abyste zjednal pořádek v této Sněmovně a dodržoval jednací řád!
Děkuji paní poslankyni. To byla zatím poslední faktická poznámka.
Nejsem si vědoma toho, v jakých médiích bych ho za toto kritizovala. Kritizovala jsem ho možná někdy za jiné věci, ale rozhodně ne za to, že on by byl tím, který by porušoval jednací řád.
Mým prostřednictvím, prosím. A zcela jistě paní kolegyně nemyslela mě.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a členové vlády, já jsem dost nad tou poznámkou přemýšlel a nakonec jsem se rozhodl, že ji řeknu.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Grospič.
Tato Poslanecká sněmovna řadou zákonů, které už jsme schválili, a týkaly se třeba financování politických stran, limitů, různých omezení, zpřísnění pravidel volební kampaně, ale i třeba registru smluv a dalších a dalších zákonů, vykročila tou nejnešťastnější cestou. Mám velkou a vážnou obavu, že tak tomu bude i u tohoto zákona. Ale bude záležet na tom, jaké projdou pozměňovací návrhy a jakou podobu tento zákon nakonec dostane.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Opravdu si myslím, že tohle mohlo být řešeno už v minulosti. Já to pokládám za velmi rozumný návrh od pana kolegy a budu určitě hlasovat pro to. To přece mohl udělat i každý dotčený ministr této vlády, to mohl udělat sám od sebe. A já naprosto souhlasím s kolegou Pilným, že to je věc etiky. Ať si to tedy ti, co to budou posuzovat, občané a voliči i poslanci ve Sněmovně, až o tom budou hlasovat, ať si to vyhodnotí sami. Nechápu to, proč je to opravdu vztaženo jen na úzký okruh osob. Nemusí to být člen vlády, nemusí to být ministr. A víme přeci velmi dobře, že existuje jiné impérium, které je ovládáno nečlenem vlády a má vliv na názory společnosti, občanů. Nezlobte se na mě, je to samozřejmě pravda. Existuje také toto silné médium, ale přece jenom význam tištěných médií a zejména televize je přece jen největší a cílí na jinou skupinu osob, já bych si dokonce dovolil říct těch disciplinovanějších voličů, kteří potom chodí k volbám, než to mediální internetové prostředí. Čili už jen poslední návrh. Děkuji za pozornost.
To byl zatím poslední řádně přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Prosím, pan ministr má zájem o závěrečné slovo.
Nicméně na některé věci v rozpravě bych tady zareagoval.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu KSČM a s přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Mám-li jinou moc, například velmi silnou moc ekonomickou, mám zajisté jinačí startovací čáru oproti ostatním stranám, hnutím, případně jednotlivcům, kteří veřejnou službu vykonávají. Potěšilo nás na druhé straně, že veřejné zakázky nemůže dostat firma, kde je větší než čtvrtinové vlastnictví onoho politika. To jsou věci, které jsou určitým pokrokem. Výsledek je tak trošičku rozpačitý. Hlavně že máme ten úřad. I malý pokrok je pokrokem. Že chceme, aby věci byly jasnější, aby politika byla nezávislejší. Aby politik byl nezávislejší při dodržení základních občanských práv. Právo nakládat svým majetkem a tak podobně. Ale musí to být vyvážené tak, aby toto právo nepřekáželo komukoliv ve výkonu kvalitní veřejné služby. Veřejné služby takové, která je službou pro veřejnost, nikoliv službou sama sobě.
Děkuji panu předsedovi. Ještě pan ministr zemědělství Marian Jurečka k hlasování. Jednu technickou, po něm pan předseda Faltýnek. Děkuji.
Chtěli jsme zákon, který zamezí skutečnému střetu zájmu politiků bez ohledu na jejich jména. "Zákon o střetu zájmů řeší hlavně střet zájmů Andreje Babiše. Není důvod to nepřiznat. Z tohoto důvodu, ne z tohoto důvodu, že to říká předseda ODS Petr Fiala, ale z toho důvodu toho principu jsme se dohodli, že většinově nepodpoříme konečnou verzi tohoto zákona.
Pokud zemře a nesplní ty limity, tak sirotek nemá nárok na sirotčí důchod. Tam samozřejmě s tím souhlasím. Na závěr bych chtěl upozornit, že v důvodové zprávě se na řadě míst hovoří i o rozšíření okruhu osob pro nárok na ošetřovné, a to i o osoby, které nežijí s ošetřovanou osobou v domácnosti, ale v návrhu zákona v paragrafových zněních se tam k tomu nic nepromítlo. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji. To je zajímavá otázka.
Já nebudu pokračovat v problému biologického či nebiologického otce. Já chci sdělit kolegům a kolegyním, že ten problém už jsme měli v minulosti vyřešený, už byl v zákoně, fungovalo to. Škoda, že tady není Miroslav Kalousek, protože za jeho ministrování se to dostalo z toho zákona ven. Pokud je možnost toto zpracovat, velmi se za to přimlouvám.
Já vám také děkuji. Děkuji. Nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Vilímec.
Nebudu opakovat, co tady zaznělo. Ten návrh skutečně předpokládá tři změny. Položme si otázku faktického smyslu této dávky v oblasti nemocenského pojištění. Téměř žádnou vazbu.
Já tady v tom zákoně vidím dvě části. Jedna část se týká prezidentských voleb a druhá část se týká voleb vlastně lidí, kteří nemají občanství v naší republice. Protože já s tím mám velký problém. Samozřejmě. A nechci, aby tady v tuto chvíli měli možnost volit lidé, kteří nemají české občanství. Takže navrhuji zamítnutí v prvním čtení.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já zareaguji na to, co říkal pan ministr tady před chvilkou, že se to bude týkat pouze občanů zemí Evropské unie. Neustále tady přijímáme normy Evropské unie a já už jsem několikrát zaregistroval, že když určité státy něco nepřijaly, tak se vlastně vůbec nic nestalo.
Dámy a pánové, já jsem v podstatě chtěl mluvit o tom samém, o čem kolega Fiedler. Dá se předpokládat, že při udělování trvalého občanství, nebo při udělování občanství třebas v některých zemích na západ od nás budou postupovat podle trošku jiných kritérií než my.
Já děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Holíka, připraví se pan poslanec Lank. Všechno faktické poznámky.
Takže vážená paní předsedající, vážení kolegové, nevím proč, ale nějak se mi vybavila pohádka O Smolíčkovi. Jen dva prstíčky, jen co se ohřejeme... Protože pokud budeme a dáme tuto možnost volit i jiným lidem, než jsou občané České republiky, tak to budou ty první pootevřené dveře. A pak se budou roztahovat dál a dál.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Já si myslím a jsem o tom bytostně přesvědčen, že právo volit a být volen je prostě spojeno s tím, že má ten dotyčný občanství toho státu, kde chce kandidovat nebo kde chce případně volit. Já rozumím argumentu, že se jedná jenom o občany Evropské unie. A jestliže se jedná o pouze dva typy voleb, tak já se bojím, že zatím se jedná o dva typy voleb. A bojím se toho, že tohle je začátek takové té krásné známé salámové metody. Návrh na zamítnutí zákona už tady padl, nebudu to tady znova nutně opakovat, jenom ho jednoznačně podporuji.
Ano, děkuji. Nyní prosím s faktickou paní poslankyni Hnykovou. Prosím, máte slovo.
Pane ministře, vy jste řekl, že tuto novelu předkládáte na základě toho, že jsme se tím zavázali při vstupu do Evropské unie. Ale ona se ta Evropská unie změnila. Já navrhuji a podporuji, aby se tento návrh zamítl.
A nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou paní poslankyni Lorencovou. Já poprosím sněmovnu o klid.
Dobrý den, kolegyně, kolegové, paní předsedající. Já bych chtěla jenom velmi stručně podotknout, jestli jste si všimli - nebo spíš se zeptat, jestli jste si všimli, jak krůček po krůčku ustupujeme. To prostě nemůže projít přece. Takové návrhy nemůžeme připustit. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zvláště obchodníkům se strachem, kteří na tom stavějí svoji politickou kariéru, chtěl doporučit, aby také se dívali na fakta. A ta jsou ta, že i když ten zákon nepřijmeme, tak se vůbec nic nezmění. Ani jeho přijetím se nerozšíří žádné pravomoci. Takže to bych chtěl vyřídit těm, kteří stavějí svoji kampaň a svoji politickou kariéru na tom, že straší lidi, a snaží se tím vydobýt politické body. Prosím respektujte fakta a čtěte předlohy, než se k nim vyjádříte.
Já děkuji. A nyní eviduji tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Černoch a po něm pan poslanec Tejc.
Na to prostě musím zareagovat. Obchodníci se strachem. My nemluvíme o tom, že to nebezpečí nám tady hrozí dnes, zítra nebo za měsíc. A byly v klidu a nic se neděje. A vidíme, že to tak docházelo. A mou povinností je hájit zájmy toho, co si myslí většina občanů České republiky. Nejde o žádný obchod se strachem, jde o hlubokou úvahu do budoucna.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha, připraví se pan poslanec Tejc.
A navážu právě na Milana Urbana, který mi krásně nahrál. Děkuji.
Pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou.
Já budu reagovat tady na slova svého předřečníka pana předsedy Pilného. Já bych to všechno podepsal, kdyby to řekl před dvěma lety. A měl jednat ale v době, kdy jsme schvalovali tento zákon. Měl vyjednávat podmínky, za jakých bude platný. Možná že by tam i byl, kdyby nás pan ministr Brabec celou dobu neuváděl v omyl, že se stavět bude. Já tady cituji jeho slova: "Je to mantra, že nebudeme stavět. Není to pravda, budeme stavět i tak. Je to kompromis mezi rezorty, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou." Já si myslím, že těch dohod, které v Bruselu probíhají, je celá řada, a určitě by našel možnost, jak ten kompromis udělat třeba výměnou za něco jiného, i když to samozřejmě není úplně vždy šťastné.
S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný.
Bohužel se nic nestalo. Stejná slova, která říkám tady, jsem opakoval už před těmi dvěma lety, možná že to je i víc.
Děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka.
Po vyslechnutí těch připomínek jsem nabyl dojmu, že je Ministerstvo dopravy zakleté. Tady se ale musím ptát, kdy jindy, než když jsou všichni tři dotčení ministři z jedné politické strany, by měl být nalezen konsenzus tohoto postupu. Chybí mi tu samozřejmě paní ministryně místního rozvoje. Ale všichni tři dotčení, kteří tu legislativu důležitou pro tyto liniové stavby mají ve svých gescích, jsou z jedné strany a měli by najít tuto dohodu. Ale zaráží mě, že právě odvolávka na to, že máme špatné zákony, nám již tři roky brání, když o tom víme ty tři roky, tyto zákony řešit. Otázka Evropské unie a výmluvy na Evropskou unii, je to výmluva. To tady nikdy nezaznělo, a pokud mám tu informaci, ani na vládě nikdy nezaznělo, že by ministr přiznal: Se mnou v tom Bruselu se nikdo nebaví. Najednou to zaznívá jako omluvný argument, že ten premiér tam nejel a nebojoval. Druhý takový argument, který považuji za jemně alibistický. Když jsem upozornil na tyto problémy, hovořil jsem o tom, že tady existuje Úřad pro ochranu veřejné soutěže, který by právě u těchto složitých staveb, které zadávají přímo ministerstva, měl být ten poradní orgán, který by pomohl. Protože kdo jiný je odborníkem než tento úřad, aby poskytl servis odborný, pomoc ministrovi a ministerstvu, aby si nemuselo najímat drahé právníky, kteří nakonec ve svém důsledku nezmůžou nic?